To jsou však statistická data, která jsou známá, a vy s nimi nepracujete. Jak tedy chcete určit, kolik kterých stupňů zabezpečení výkonu trestu ve věznicích s ostrahou je třeba vytvořit? Víte, asi před rokem jsem byl na návštěvě v Evropském parlamentu, a když jsem viděl tu efektivitu práce, a čím se zabývají místo toho, aby řešili problémy této společnosti, byl jsem velmi zklamán. Podobně si připadám nyní. Já myslím, že Vězeňská služba a výkon trestu má mnoho jiných problémů. Pane ministře, tento materiál není dobrý a já dávám návrh na jeho přepracování.
Takže paní ministryně si přeje vystoupit, ale s jiným textem.
Omlouvám se za záměnu důchodového pojištění a důchodového pojištění. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, obsahem tohoto návrhu je tedy zákonná úprava pravidel zvyšování vyplácených důchodů.
Otevírám rozpravu a mám tady jednu přihlášku, to je přihláška pana poslance Vilímce.
Takže to jsem načetl tuto legislativně technickou úpravu. Tak to přesně popisuje důchodová komise. To jsou návrhy důchodové komise. Tedy i důchodů nadprůměrných. To úplně nejsou žádné astronomické částky, byť samozřejmě představují dopad do státního rozpočtu. A alespoň její představitelé na výboru pro sociální politiku mluví o snaze zvýšit důchody o 300 korun měsíčně. Jsem přesvědčen, vážené kolegyně a kolegové, že v současné době se nabízí příležitost zvýšit dle návrhu koneckonců samotné důchodové komise základní výměru důchodu tak, aby lépe odrážela alespoň minimální hranici pro důstojný život penzistů. To je pravda. Tak je to fakticky nastaveno a k tomuto limitu se zacílí politická i společenská pozornost. Jsem přesvědčen, že taková úprava by byla pro důchodce výhodná a z hlediska dopadu na státní rozpočet ještě přiměřená.
Já bych nejprve se přihlásil k tomu, na rozdíl od něj, že jsem dlouhodobým kritikem tohoto návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Za druhé, trochu mě překvapilo, když z jeho úst vyšlo konstatování, že se vlastně jedná o zákon o Šumavě. Tedy že to není zákon o ochraně přírody, nějaký vznešený, všeobjímající zákon, který by měl vyřešit ochranu přírody. Nebo navíc, který by měl definovat i ostatní národní parky. On je nazval šmahem, že jsou to developeři. Že chtějí vybudovat na Šumavě golfová hřiště a že ji chtějí celou zabetonovat. Jsou to lidé, kteří na Šumavě žijí, ti, kteří podporují předložené pozměňovací návrhy.
Další faktická poznámka, pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Hrozilo, že je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj neprojedná. Protože původním záměrem ministerstva bylo to projednat v úterý. Proto byly dány do systému, tak abychom se tady na plénu o nich pobavili. Ale záměrem bylo to projednat na výboru. Tak se také stalo po dohodě s panem ministrem životního prostředí. Proto jsme tento bod zařadili až sem na variabilní týden Sněmovny. To si uvědomte. To není pravda! Já jsem jednal se starosty ze Šumavy. A našli jsme určitý kompromis. Tak to prostě bylo.
Po něm pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj s faktickou poznámkou.
To jsou naprosto kompetentní, řeknu firmy, které se živí tím, že někde investují, že něco staví, že něco rozvíjejí, a jejich podnikání je naprosto legitimní. To je naprosto legitimní stanovisko. To nikoho přece nemůže urážet. Na druhé straně je druhé legitimní stanovisko, a to je stanovisko, které říká: chceme ochranu přírody, chceme ochranu divočiny. To jsou dvě naprosto legitimní stanoviska. pokud říkám, že to developeři prohráli, tak to nemyslím vůbec špatně. To přece není žádná urážka pro developery. Naprosto legitimní podnikatelská činnost. Pokud někdo chce budovat rekreační oblasti, prosím.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj.
Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, kým je zlobbován, kým je placen. Protože někteří poslanci jsou údajně placeni některými developery, některými nátlakovými skupinami. Mě by zajímalo, kým je placen tento můj předřečník. Kým je on lobbován. Věc číslo dva. Pokud ano, tak si myslím, že by to mělo být okamžitě zastaveno a zrušeno, protože přece voda je naprosto přírodní živel, který by měl jít tam, kam uzná on sám. A neměl by být regulován. Vždyť to je přece také příroda.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
A musím říct, že proti tomu, jak to teď vypadá na plénu jednání, hádám v obou výborech, v zákulisí, se všemi dotčenými, ať to byly ekologické organizace, starostové a další, probíhala v naprostém klidu a velmi korektně. Zmiňoval, že jde o moderní normu a já s tím souhlasím. A je to norma pro všechny národní parky. Nikoliv ředitel Správy národního parku Šumava. Probírali jsme tam paragraf po paragrafu za účasti starostů ze Šumavy, ředitelů správ národních parků, řady poslanců, ekologických organizací i odborné veřejnosti. Další kulatý stůl se potom konal 10. března, kde jsme dokončili, paragraf po paragrafu, celý zákon, celou novelu. Mezitím se uskutečnil podvýbor pana poslance Kučery, kde došlo k témuž. Výbor pro veřejnou správu se zabýval zákonem dvakrát. Sice na hranici lhůty, která byla zákonu určena, ale po dohodě se zpravodajem jsme se myslím dopracovali k velmi kvalitnímu pozměňovacímu návrhu, se kterým můžeme nadále pracovat, stejně jako s pozměňujícím návrhem výboru pro životní prostředí. Vítám i některé návrhy, které se objevily v systému. Určitě se o nich ještě budeme bavit, byť už to asi nebude dnes.
V poslední době se to zlepšilo. Takže ani tento argument nepovažuji za klíčový. Myslím si, že je trošku zástupný.
Ještě než dám slovo panu poslanci Bendovi, tak je zde faktická poznámka pana poslance Blažka.
Já navážu na paní profesorku Válkovou. Takže bavme se teď o těch odsouzených, ale nevynechávejme ty, kteří jsou drženi ve vazbách protiústavně a nezákonně, a stát k tomu mlčel. Tak já jsem si teď vzpomněl, jak ta praxe je někdy zajímavá. Proč to říkám?
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, ono už toho hodně zaznělo ve slovech některých mých předřečníků, takže se pokusím být už poměrně stručný. Místo toho, aby se něco opravdu zkusilo vyřešit - a já celkem souhlasím s tezí, že by bylo rozumné, abychom vnitřní diferenciaci věznic nechali na ředitelích a nemusely ji rozhodovat soudy. Ale na to mi pak přijde ten materiál po dvou letech práce poněkud nekoncepční a poněkud příliš málo na něm odpracováno. Abych to ukázal na nějakých drobných příkladech kromě toho, co už zaznělo. Což jsou samozřejmě mnohé majetkové trestné činy. A takových věcí by se tam našla podle mého názoru celá řada dalších. Netvrdím, že by nemohly existovat poradní komise ředitele vězeňské služby. Netvrdím, že by to nemohlo mít nějaký smysl, kdybychom tam opravdu připustili v nějaké podobě odborníky zvenčí, představitele navržené místní samosprávou například, kteří mají nějaký vztah k té věznici. Dávalo by smysl, aby byly zastoupeny. Ale takhle, když je to na návrh ředitele věznice jmenuje ministr... Zřejmě ani nemůže jmenovat sám od sebe, ale bude to vždycky na návrh ředitele věznice. To bude vypadat tak, že to budou zaměstnanci jiných věznic. A současně má dávat každý rok do 31. března Generálnímu ředitelství Vězeňské služby písemnou zprávu o činnosti komise za uplynulý rok. Dokážete si prosím někdo představit, co to bude za absolutně formální materiály? Zdá se mi, že to je tak zbytečná byrokracie. Ale fakticky to budou jenom naprosto byrokratické a zbytečné orgány.
Tak pan poslanec Benda byl posledním přihlášeným do rozpravy. Pan ministr ano, tak máte prostor.
Jenom stručná reakce, zejména pokud jde o otázku ústavnosti. Já jsem tu Ústavu četl, ne mockrát, ale zatím jsem tam nikde nic o předjednávání nenašel. Spíš naopak jsem tam našel něco o tom, že Ústavní soud rozhoduje ve vymezených věcech.
To je ten spor, který vedeme. A poprosil bych zejména představitele vládních stran, aby neříkali, že ten, kdo nepodpořil tento návrh zákona, je proti zvyšování důchodů. Není to pravda. Ale je to jednoduché.
Já zareaguji na ten dotaz. Jinak jsem vycházel z čísel, která mně poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Rozumím tomu dobře? Ale říkám, že nemám přesná čísla. To prostě není korektní číslo a korektní debata.
Ještě řádná přihláška pana poslance Opálky.
Děkuji, pane předsedo.
Není tomu tak. Pane poslanče, já se obávám, že teď není rozprava. Takže prosím pouze proceduru.
Napřed bych chtěl říct, že návrh na zamítnutí nebyl podán, takže nebudeme hlasovat o zamítnutí. To je totožné s tím, co navrhoval kolega Vilímec.
Probíhá diskuse o proceduře, věnujme tomu pozornost. To samozřejmě učiním, ale zeptám se, zda někdo navrhuje nějaký jiný postup. Budeme hlasovat o tom, že se budeme řídit takto navrženou procedurou. Návrh byl přijat. Prosím, můžeme začít.
Zatím poslední faktickou poznámku má pan poslanec Petr Kudela.
Dobrý den. Tak já si dovolím s některými předřečníky apelovat na to, abychom tuto lhůtu nezkracovali.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Já jsem dal celkem dostatečnou lhůtu, ale dobře, omlouvám se, beru zpět ukončení rozpravy.
Jenom velmi krátce. Tradičně, řekl to tady kolega Bendl, výzva pro předkladatele. My, běžní poslanci, kteří nemáme právo, už nemůžeme reagovat po závěrečném slově.
Znovu se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud to tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra.
V návaznosti na to ještě v tom září, myslím, šel tehdy za mé předchůdkyně tento návrh do legislativního procesu. Od té doby žádné přípravy žádné velké novely na Ministerstvu spravedlnosti neprobíhaly. No tak já už nevím, co mám dělat. Já ji můžu z toho šuplíku zase vyndat, já ji tam mám, ale vy byste byli první, kdo by říkal, že to je špatně. Zároveň není pravda, nikdy ta novela nebyla nazývána novelou technickou. To není technická novela, to je prostě malá novela, která obsahuje změny, na kterých je široká shoda. Ne proto, že bych na ně měnil názor, ale proto, že prostě musíme ctít také nějakou právní jistotu. A to, co tedy šlo podle mého přesvědčení změnit krátce po přijetí nebo vstupu v účinnost nového občanského zákoníku, tak v některých případech, a tohle je jeden z nich, by dnes již nebylo správné měnit. Prostě spoluvlastnictví vzniklých s tím, že neexistuje předkupní právo, již je příliš mnoho, a bude ještě, než tahle novela vstoupí v účinnost, než abychom mohli zklamat důvěru těchto osob v neměnnost vztahů, do kterých vstupují. Protože kdyby to udělal, tak by věděl, že se to za ty tři roky prostě nedá stihnout. Posílila se dokonce ta oddělení, ale prostě to s tímhle počtem znalců stihnout nejde! A mě by tedy opravdu zajímalo, jak si má praxe poradit! Což je ta druhá teze - praxe si se vším poradí.
Bez stanoviska. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Návrh nebyl přijat.
Tady je stanovisko výboru doporučující.
Pane zpravodaji, já mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích? Nikdo nemá námitek. V tom případě budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Paní ministryně evidentně má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, tak jí udělím slovo. Prosím, paní ministryně.
Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, já zde připomínám, že obsahem návrhu této novely je stanovení důchodové věku u horníků hlubinných a uranových dolů v nižší výměře, než je obecný důchodový věk, a to především ke kompenzaci nepříznivých pracovních podmínek horníků, včetně zvýšené pracovní úrazovosti a zvýšeného výskytu nemocí z povolání. Proto se přimlouvám za přijetí toho pozměňovacího návrhu.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Není to tak, že by se řešily všechny ty skupiny, ať už to jsou textiláci, zdravotní sestry, ať už to je kdokoli jiný. Takže to chci jenom podtrhnout, že vlastně ta specifičnost této profese je taková, jaká je.
A jediné, co dneska povím před tím hlasováním, je to, že ti chlapi se nadřeli celý život, i ti lidé, co tam pracovali a živili náš region dlouhé roky. Dlouhé roky živili náš region.
Prosím paní poslankyni Válkovou.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, to je problematika, kterou se dlouhodobě zabývám, a myslím si tedy, že mám právo k tomu něco říci, a i jako bývalá ministryně spravedlnosti jsem pochopitelně tento materiál připravovala. Takže v tomto ohledu ten soud skutečně rozhoduje o druhu trestu. Jestli probíhala jednání a jestli skutečně se můžeme spolehnout na to, že to nebude potom prohlášeno za protiústavní. Že jsme respektovali nálezy Ústavního soudu. Takže to je první můj dotaz. Tady si vytváříme určitý vysoký rizikový potenciál, pokud jde o rozhodování o způsobu výkonu toho nejdrastičtějšího v České republice trestu, trestu odnětí svobody, pokud by to mělo být svěřeno do kompetence monokratického orgánu, kterým nepochybně je ředitel. Takto bych nechtěla, aby rozhodoval orgán, byť v zádech bude mít nějaký poradní sbor, o tom, kam kdo bude zařazený. Čili jinými slovy řečeno, tady se budou řešit problémy s přeplněností věznic tak, že se budou umisťovat odsouzení tam, kde bude zrovna volno. Ne tam, kde by byla vhodná ostraha a převýchova a byly specializované programy, ale tam, kam se prostě vejdou. A pochopitelně tohle riziko nehrozí tolik u soudů. Tomu tedy vůbec nevěřím a odporuje to i všem kriminologickým poznatkům. To je možná chytré a taktické řešení ad hoc, ale je nesystémové. Já samozřejmě jsem spíše pro tu reformu a předpokládala jsem, že k ní dojde. Pokud je toto také vydáváno za první krok v rámci reformy, tak jsem hovořila s řadou ředitelů věznic a i generálního ředitelství i jako ministryně a udělala jsem si z toho jednoznačný úsudek, o který se s vámi podělím. Je to v podstatě na několik let, spíše pět a deset, etapa, v rámci které se bude něco testovat. Možná že to vyjde, možná že ne. A to ještě v ústavně nikoli zcela konformním prostředí. A nemyslím si, že by byla katastrofa, kdyby dopadlo, že se to pouští do dalšího čtení. A jako opravná instituce by zde mohlo být klidně i ministerstvo.
Byla to zkušenost soudců, kteří upozorňovali na to, že to bude věc, která soudy do značné míry zahltí, a že to bude také velmi nákladné, protože s každým novým posuzováním musí být nový znalecký posudek. Dalším problémem stávající úpravy pak bylo, že soudy jsou v pravidelných intervalech zahlcovány novými žádostmi o omezení svéprávnosti každé tři roky. Tady změna ulehčí soudům, které budou přezkoumávat velmi zjednodušeně tyto žádosti, o prodloužení na pět let. Možná by stálo za úvahu prodloužení i na dobu delší než pět let, protože opravdu si myslím, že skutečně ty soudy tím musí být zahlceny a že to je poměrně nákladná záležitost. Potom bych chtěl říct ještě jednu zmínku k tomuto návrhu, a to je usnadňování udělování plné moci, která musí mít předepsanou formu veřejné listiny. Samozřejmě si dokážu představit, že tato změna může vyvolat jistý odpor u notářů, a dojde podle mého soudu trochu k vyprázdnění užití plné moci ve formě skutečné veřejné listiny. V závažných případech pak jistě lidé sáhnou po formě notářského zápisu. Stačí, že ji má u sebe a jedná podle ní. Tady tento dvojí výklad, kolik podpisů má být na plné moci, by mohl v některých případech vést ke sporům, byť by samozřejmě šlo o určité výjimečné případy, ale je to takové doporučení, které já dávám k tomuto návrhu zákona.